Takže tolik stručně. Tolik stručně.
Ještě jednou bych se chtěla zeptat, protože to 2017 tam nezaznělo.
Ano, přesně tak.
Předávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která přednese první interpelaci na Bohuslava Sobotku, a bude to interpelace ve věci transparentního rozhodování o dotacích.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v pondělí se před Krajským úřadem Středočeského kraje uskutečnila demonstrace starostů, kteří protestovali proti způsobu, jakým jsou ve středních Čechách rozdělovány krajské dotace. Jsou obce, které přes veškerou snahu nedostanou ani korunu, a pak máme ve středních Čechách obce, z jejichž úspěšnosti se tají dech. Jednou z nich jsou Cerhenice, o kterých vznikla i říkanka. Tomu dala, tomu více, nejvíc mají Cerhenice. Pro pořádek dodávám, že řeč je o středočeské krajské radě. Podařilo se opravit vodovod, chodníky a silnice. Jsou asi šikovní, říkáte si. To jistě, ale myslím, že to slovo šikovní patří do uvozovek. Cerhenickým starostou je totiž Marek Semerád, někdejší spolupracovník Davida Ratha a dnešní člen rady, která o krajských dotacích rozhoduje. V reakci na výtky pan Semerád uvedl: My jsme úspěšní i v čerpání evropských dotací. Ať ti starostové, co nedostávají, píšou lepší žádosti. Pan náměstek Semerád má vyvinutý smysl pro humor, řeklo by se. No nevím. Řada starostů po demonstraci hovořila spíš o troufalosti. A požádali mě, abych se vás, pane premiére, jako stranického šéfa pana náměstka Semeráda zeptala na návod, jak psát lepší žádosti o dotace. Dnes se na kraji rozděluje medvídek.
Druhou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala, který bude nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci k podpoře terorismu.
Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, Budu se snažit být stručný. Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci - cituji - proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných ideologií, které jsou živnou půdou pro moderní rasismus, rasovou diskriminaci, xenofobii a další formy netolerance. Můžete nám prosím říct, zda Česká republika tuto rezoluci podpořila, a pokud ne, tak proč? Protože mám ještě čas, tak doplním, že - vážení kolegové, pokud nevíte, tak se Česká republika zdržela. Ano, zdrželi jsme se. Myslím, že k tomu není co dodat. Podle mého názoru se může jednat o nepřímou podporu terorismu.
Já to tady napsáno mám, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Vážený nepřítomný pane premiére, obrátili se na nás obyvatelé města Králíky. To je město na Pardubicku, kde správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra projevila zájem o objekt bývalého výchovného ústavu a dětského domova. Tento objekt by měl sloužit jako azylové zařízení pro uprchlíky, kteří měli v České republice zůstat natrvalo. Statistiky z Německa a Francie jsou neúprosné. Z muslimských přistěhovalců se ve velkém počtu rekrutují nejen teroristé, ale také pachatelé jiné kriminality, násilníci, zloději či překupníci drog. Muslimové mají nejnižší míru integrace a jsou v poměru jak k ostatním migrantům, tak k původním obyvatelům procentuálně nejvyššími příjemci sociálních dávek. Přítomnost většího počtu muslimů vede vždy ke zvýšení rizik pro původní obyvatele a vede také ke znehodnocení nemovitostí. Pane premiére, nejde jen o Králíky. Odpovězte mi přímo a bez vytáček, zdali jste ochoten se jako premiér osobně zaručit, že žádný z migrantů není terorista, že žádný z nich a jejich dětí nebude ohrožovat své sousedy, že nebudou páchat trestnou činnost a nebudou obci a státu na obtíž. Můžete to svým občanům jasně zaručit? Děkuji předem za odpověď.
Já děkuji panu poslanci Okamurovi, kterému bude odpovězeno písemně. Další, čtvrtou interpelaci na pana premiéra přednese pan poslanec Martin Komárek, který bude premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci role Radka Pokorného v kauze Škoda Transportation.
Vážený pane premiére, i když to tak nevypadá, blíží se Vánoce. Teď si představte, že si objednáte na internetu mobilní telefon. Oni vám ho dodají příští rok v červnu a ještě se špatným softwarem. Budete si připadat, že žijete v Haškově nebo v Kafkově zemi. Žijete v zemi obou těchto lidí. Přesně to se stalo v případě Škody Transportation. Škoda Transportation nedodala Českým dráhám včas lokomotivy a potrestány za chybu Škody Transportation byly České dráhy. Dvojjedinou roli v tom hrál váš přítel Radek Pokorný. Tentýž Radek Pokorný se motal v případech Mostecké uhelné a Sokolovské uhelné, na kterých jste měl podíl také vy. Tento váš spolužák z gymnázia, přítel a obchodní partner má nějaký podivně velký vliv na politiku. Ten už je dneska chimérou. Čili pane premiére, jakkoliv si vás vážím a vím, že jste předsedou koaliční vlády, v zájmu občanů se vás musím zeptat, jaký je váš současný vztah s advokátem Pokorným. Jak často jste s ním v kontaktu? Radí vám? Má nějaký podíl na výkonné moci v této zemi?
Já děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi.
Ale přiznám, že jsme tu věc diskutovali a máme oba dva s panem kolegou stejné téma.
Ano, o tom my také diskutujeme.
Budeme pokračovat další interpelací. To je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na pana ministra spravedlnosti.
Děkuji za slovo. Precizně posuzujete, co měl znalecký posudek obsahovat a na co měl odpovědět, ale vy sám, pane ministře, neodpovídáte na základní položenou otázku, zda u předmětného znaleckého posudku nebyl porušen zákon o znalcích , a to zejména v části ocenění pořizované věci.
Bohužel tento konkrétní posudek u nás byl dvakrát. Neznamená to nutně, že ty závěry nejsou správně. Berte to jako první malou vlaštovku směřující k umravňování znalců.
Děkuji za odpověď. Já si myslím, že to by tak být rozhodně nemělo.
Tím nám marně uplynula ta lhůta. Mrzí mě to, ale je to tak.
Dobře. Takže pan poslanec Holík. Kdo je pro? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 135 pro 112, proti nikdo. Udělali jsme změnu zpravodaje a prosím pana ministra Dana Ťoka, aby přednesl vládní návrh usnesení.
Česká republika je členským státem úmluvy už od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. V roce 2009 proto byla přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru.
Děkuji panu ministrovi dopravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Jedná se o první čtení a prosím, aby tento tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Ministerstvo financí od roku 2010 ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím sjednává s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Dohody působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. prvé čtení
Ale to je na vás, prostřednictvím pana předsedajícího. Já si nemyslím, že všechno, co je publikováno, přesně vystihuje to, co se událo. Upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo. Což asi nikdo rozumný nevítá. Ale v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní.
Děkuji, pane předsedající. Já nevím, tak asi máte jiné zpravodajské služby nebo dostáváte jiné informace, protože říkáte několik desítek vteřin. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, které mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin. Myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovaně, společně. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku. A já vás asi přestanu nazývat ministrem obrany ale ministrem války, protože vy s tím zřejmě souhlasíte.
Žádné turecké letadlo nenarušovalo žádný ruský vzdušný prostor ani desetinu vteřiny. Kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla. Lze se domnívat, že možná nebyla adekvátní, to netvrdím nebo nevylučuji, ale nemyslím si, že ještě jsme ve stadiu, kdy bychom to mohli prokazatelně a jasně tvrdit.
Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 11. interpelaci.
Vážený pane předsedající, vzhledem k omluvě paní ministryně Šlechtové na dnešní interpelační den svoji interpelaci stahuji a předložím ji za týden.
Děkuji panu poslanci. Přikročíme ke 12. interpelaci. Paní poslankyně Jitka Chalánková bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci státního občanství bratrů Michalákových.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci českých dětí odebraných českým rodičům norskou sociální službou. Na vás jako na ministra vnitra mám jeden specifický a velmi konkrétní dotaz. V tuto chvíli byla prvoinstančně schválena adopce jednoho z bratrů, Davida, norskými pěstouny, kteří mají o adopci velký zájem. Ostatně o adopci nějakého dalšího dítěte měli zájem vždycky, jak sami vypověděli. David má nyní české občanství. Stejně jako jeho rodiče. Nebo na něho bude Česká republika i nadále hledět jako na českého občana?
Děkuji paní poslankyni.
Budeme velmi pozorně sledovat spolu s Ministerstvem zahraničí kroky norské strany, ale nemyslíme si, že v současné době existuje právní institut v Evropě, který by to umožňoval.
Nemám doplňující otázku, jen chci poděkovat jak panu premiérovi, tak vládě České republiky, že se tomuto případu nadále tolik věnují, protože Norské království do dnešního dne nedokázalo věrohodně vysvětlit, proč české občany odebralo rodičům a proč je rozdělilo.
Moje dotazy, abych zbytečně nevykládal.
Takže on si dával stížnost, protože nechce být omezen na své osobní svobodě, ale vlastně tím riskuje, že si to omezení jenom prodlouží o nějaký čas. Funguje to tak, že naše IT samo připravuje tu architekturu. To je obrovská změna. Už to nebude, že budeme závislí na nějaké firmě. My sami si vymyslíme, jak to má vypadat, a firmy nám jenom naprogramují to, co my jim řekneme, ty kostičky, které my jim řekneme, a to ještě tedy ideálně tak, že to bude více firem. Každá bude dělat nějakou kostičku. Držte nám palce.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Rais má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.
Časově jste dal jakousi svoji představu.
Bohužel správně cítíte to, co se stalo, to znamená, velice obtížně na ta místa sháníme lidi. Zatím jsme asi za půl roku snažení někde ulovili dva. My ty lidi musíme motivovat jinak. Takže v tomto ohledu problém s financováním nemáme. To se nám v tuto chvíli nedaří kvůli neflexibilitě systému odměňování státních zaměstnanců.
Děkuji panu ministrovi. Než dám slovo ještě své kolegyni Markétě Adamové, tak přečtu omluveny. Děkuji.
Tyto věci už jsou v tuto chvíli zveřejněny.
Děkuji. Chci zeptat, jestli bude ministerstvo vydávat nějaký metodický pokyn, nějakou příručku, aby to ti lidé měli. I vy sama jste potvrdila, že jste k této informaci došla také.
Prosím paní poslankyni Gabrielu Peckovou, která bude interpelovat pana ministra Němečka.
Dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Jsou to ale i onkologické preparáty, biologické léky, různé preparáty na hubnutí, kterých je plný internet. Často užívání takových prostředků vede k vážnému poškození zdraví i k ohrožení života, jako tomu bylo například u kauzy, kterou si všichni pamatujeme, což byly ty vadné prsní implantáty. Zajímalo by mě, pane ministře, zda i Česká republika se k této mezinárodní úmluvě připojí.
Ano. Pan ministr odpoví písemně. Paní poslankyně Maxová svoji interpelaci stahuje, takže slovo má pan poslanec Grospič.
Týká se to budoucnosti lesů v bývalém, nebo ještě stále vojenském újezdu Brdy, do budoucna tedy Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Ptám se tedy jednotlivých vystupujících, aby ozřejmili ten posun. Předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Proto jsem se ptal i na kolegu Grospiče, jestli to je pozitivní návrh, a proto jsem očekával slovo zpravodaje. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Aha, s faktickou poznámkou.
Děkuji. Já jsem to včera neřekla úplně explicitně.
Pan kolega Zavadil.
Já navrhuji výbor pro sociální politiku.
Pro sociální politiku. Rozpočtový výbor. Ano? Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Bylo schváleno. Děkuji vám.